Děkuji za pozornost.
Na tuto interpelaci bude rovněž odpovězeno písemně.
Vážená paní ministryně, v minulých dnech média informovala o tom, že v následujících měsících bude končit velká část pokladních certifikátů pro EET. Ovšem - a to je ten ďábel skrytý v detailu - automaticky se neobnovují. Proč hovořím o ďáblovi, pochopíte snadno. Po skončení platnosti certifikátu nejsou tržby dále evidovány a po expiraci nebo zneplatnění certifikátu nelze certifikát obnovit ani prodloužit. Vy říkáte, jak se snažíte Finanční správu přiblížit daňovým subjektům, digitalizovat ji. Anebo bude daňový subjekt... Já bych spíše od Finanční správy čekala metodické vedení a důkladnou prevenci než mlčení. Vážená paní ministryně, nestálo by za to s tím něco udělat? Neustále hovoříte o tom, že chcete Finanční správu zjednodušit, zlidštit, a nechcete posílit její preventivní a metodickou činnost, anebo budete daňovým subjektům, především těm menším, házet klacky pod nohy? Očekávala bych od Finanční správy spíše tuto pomoc než ty klacky pod nohy.
Pokladní certifikáty - nejdřív trošku si řekneme, o co jde - slouží k podpisu datových zpráv o evidovaných tržbách zasílaných do systému EET a mají platnost zejména z bezpečnostních důvodů tři roky. Nastavení omezené doby platnosti certifikátů - a to není věc Finanční správy, teď to vysvětlím, protože to vydává certifikační autorita - je obecně rozšířeným bezpečnostním standardem, který je využíván pro účely zajištění systému proti jakékoli formě zneužití.
Nejenom skutečně rozvahu a výsledovku, která pochopitelně nedokáže zachytit detail jednotlivých nákladových položek. Ta dvojka.
Tak já ještě nejdřív seznámím Sněmovnu s omluvenkou. Děkuji. Já jenom konstatuji, že ještě bude závěrečné slovo. Ani tento návrh nebyl přijat. Takže tím jsme vyčerpali tento bod. Pan ministr se hlásí. Nezpochybňujete hlasování, dobře, takže čistě pro zápis. Tím pádem je skutečně tento bod vyčerpán. Já se omlouvám, nicméně úvod by byl stejný. Kdo je proti? Já bych ho raději prohlásil za zmatečné, protože v tom případě jsme hlasovali něco, co nebylo hlasovatelné. Takže nyní budeme nejdříve hlasovat o přerušení bodu 249, což je sněmovní tisk 441, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018, do jejího projednání příslušným výborem. Tento bod přerušuji.
Takže ten politický tlak, po kterém voláte, ta politická kontrola, by bylo to nejhorší, co by se mohlo stát. Bez ohledu na to, kdo je u moci, bez ohledu na to, kdo je v Poslanecké sněmovně. Pokud tam najdete průlom, já říkám, že ho tam nenajdete, tak se obraťte na Finanční správu, ona vám odpoví stejně jako já, ani mně to nemůže dát a já to nechci. Kdokoliv může podat trestní oznámení, kdo ví o skutečnostech nasvědčujících o tom, to vy víte jako právník, že byl spáchán trestný čin. Jestli NKÚ může v tomto směru, myslím si, že do otevřených kauz ani ne. Ale já nechci zasahovat do kompetencí NKÚ.
Paní ministryně, vy jste řekla panu předsedovi Michálkovi: Vy jste právník, já jsem právník. Já právník nejsem, ale šest let jsem dělal ministra financí, vy jste také ministryně financí. A dělala jste na Finanční správě dlouhá léta. Je někomu postoupen. Podle jeho obsahu. A vy jste to tady ukazovala, ano. Jde to tímhle procesem. Děkuji za graf, sám jsem neměl svůj zpracovaný. Já si ještě umím představit, že ta operace by unikla, kdyby nebyl zaslán podnět. Jestli jste říkala, že Finanční správa má být odpolitizována a má měřit všem stejně, tak jsem si stoprocentně jist, že v tomhle případě tomu tak nebylo. To je absurdní! To mohlo projít jednomu jedinému člověku, to byl v té chvíli ministr financí, a já vůbec nevylučuji, že při zametení té kauzy pod koberec mohl být spáchán kriminální čin.
Nezametlo se to pod koberec, je to nezametnutelné pod koberec, takovéto kauzy, úplně obecně.
Pan předseda Kalousek. Prosím.
Paní ministryně, já nemám samozřejmě žádný instrument, kterým bych mohl prokázat opak. Mám jenom svůj normální úsudek a mám zkušenosti s vašimi tvrzeními. Vy jste autoritativně prohlásila dokonce do televize, že jste si to nechala prověřit a že je to nesmysl, že žádný takový pokyn vydán nebyl. Po roce v téže televizi jste řekla stejně autoritativně, že ten pokyn, který nikdy vydán nebyl, paní generální ředitelka zrušila.
Tak abychom si to shrnuli, aby se dostalo ještě na další z interpelací, které jsou v pořadí. Děkuji.
Pan poslanec Michálek se ještě hlásí. Prosím.
Jsem poměrně překvapen přístupem poslanců hnutí ANO. Nevím, jestli jsme se tady s něčím podobným už setkali. Je mi líto, že k ničemu takovému nedojde, a je mi líto toho, že další občan České republiky se střetl s arogancí a nezájmem ne této Sněmovny, ale poslanců hnutí ANO. Tímto bych zřejmě svou interpelaci ukončil.
Já vás ještě seznámím s omluvenkami. A nyní tedy, pokud se nikdo další nehlásí do rozpravy, tak já rozpravu k tomuto bodu končím.
Vážené dámy, vážení pánové, já považuji opravdu za nedůstojné této komory, že pokud premiér je omluven a není tady přítomen, tak na interpelaci poslance není žádným způsobem odpovězeno. Já si myslím, že bychom měli dát možnost, aby tato věc byla projednána, až bude premiér přítomen, a myslím si, že tímto způsobem by většina v Poslanecké sněmovně neměla zneužívat svoji hlasovací většinu, kterou má, a znemožnit, aby opoziční poslanci tady projednávali body jenom kvůli tomu, že jejich premiér se nedostavil na jednání Poslanecké sněmovny.
A já tedy předám předsedání.
Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji, pane předsedající. Pan ministr vnitra není přítomen, ale dovolte mi, abych vás alespoň ve zkratce seznámil, než požádám o přerušení, o co mi v interpelaci jedné, a já jsem podal ještě hned interpelaci druhou a v mezičase jsem i včera obdržel odpověď, o co mi jde. To rozhodnutí bylo poměrně rychlé, protože ještě v loňském roce i v letošním roce probíhaly přípravy na rekonstrukci toho objektu. Tam by se to jídlo dováželo.
Na tuto interpelaci bude odpovězeno písemně.
V České republice známe případ Balda a další, které jsou zde uvedeny. Ale jsou to kauzy, které už proběhly pravomocným rozhodnutím soudů, a jsou to konečné kauzy. Když jsme to s vámi diskutovali na výboru pro bezpečnost, tak jsme řekli, že v tom cítíme problém.
Ministerstvo vnitra v žádném případě nemá přístup do vyšetřovacích spisů. Já si myslím, že ano, a určitě v tomto směru vydám příslušné pokyny. Ale chci jasně ubezpečit jak vás, tak veřejnost, že nedošlo k úniku z vyšetřovacího spisu.
Pan poslanec má zájem o doplňující otázku, takže prosím. Takže další interpelace je paní poslankyně Pavla Golasowská.
Děkuji za slovo. Vážený pane ministře, oslovuji vás v souvislosti s dotačním programem Podpora rozšiřování a přijímání informací v jazycích národnostních menšin, který je hluboce podfinancován, a Ministerstvo kultury je na tento závažný problém dlouhodobě upozorňováno. Celá řada těchto médií má ve výsledku existenční problémy. Ačkoliv vaše ministerstvo slíbilo zástupcům národnostních menšin řešení tohoto problému, tak přesto v návrhu rozpočtu ministerstva na rok 2020 je opět tato nízká, nedůstojná částka. Dovolila bych se vás tedy zeptat, zdali iniciujete či podpoříte snahu o navrácení částky na tento dotační program pro rok 2020 zpět na důstojnou úroveň.
Já vám děkuji.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, je 16.30, takže čas vytyčený pro pauzu uplynul. Než otevřu další bod, tak vás seznámím s omluvenkou. Pan poslanec Lubomír Volný se nám omlouvá od 16.30 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. A nyní tedy bod 247, který byl zařazen na pořad na toto místo.
Rok 2017 byl pro Českou televizi úspěšným a zároveň náročným rokem. Jednalo se o volební rok, ve kterém provázela vládní krize vlastně řadu měsíců činnost veřejnoprávních médií a Česká televize si přitom musela udržovat nestranný pohled na vnitropolitické dění, což je určitě vždycky složité pro veřejná média, aby se jim to podařilo. Byla v ČR druhým nejsledovanějším hlavním programem. A meziročně došlo k mírnému poklesu, což je potřeba si přiznat podle čísel. Víme, že dlouhodobě Déčko je nejzdařilejší projekt daného typu v rámci veřejnoprávních médií v rámci Evropy. Veřejnoprávní televize plní úkoly vyplývající ze zákona o České televizi, a proto ji výbor doporučil ke schválení.
Já děkuji. To bylo úvodní slovo. Než dorazí k mikrofonu, tak vás seznámím s informací, že pan poslanec Strýček a Ratiborský ruší svoji omluvu.
Sděluji panu zpravodaji, že skutečně ta diskuse zajímavá bude. A budu rád, když se on do ní potom i svým způsobem zapojí. Dámy a pánové.
Pane poslanče, musím vás opravit, u těchto bodů není sloučená rozprava.
Budu se snažit to nějakým způsobem poopravit, tak aby to odpovídalo. Věci duplicitní, které se objevily již v souvislosti se zprávami za rok 2016 jsem se snažil ve svém dalším vystoupení teď vyškrtat, tak abych vás s tím zbytečně nezatěžoval, protože to moje vystoupení nebude úplně krátké. Kdyby totiž tyto eventuální nepravosti vyšly postupem doby na povrch, lze se poměrně snadno vyvinit z odpovědnosti za zpracovanou zprávu. Pro vaši informaci, dámy a pánové, mohu uvést konkrétní příklad, když zacituji z tohoto auditu. "Naším cílem je získat přiměřenou jistotu, že účetní závěrka jako celek neobsahuje významnou nesprávnou způsobenou podvodem nebo chybou." Konec citátu. Nevýznamná nesprávnost je tedy v pořádku a nachází se tedy již mimo rozsah tohoto auditu? A co je tedy naopak ta nevýznamná nesprávnost? A další velice zajímavá konstatace a poměrně nesrozumitelná konstrukce. A teď prosím poslouchejte skutečně pozorně. "Přiměřená míra jistoty je velká míra nejistoty. Nicméně není zárukou, že audit odhalí případnou existující významnou materiální nesprávnost. Nesprávnosti mohou vznikat v důsledku podvodů nebo chyb a považují se za významné, pokud lze reálně předpokládat, že by jednotlivě nebo v souhrnu mohly ovlivnit ekonomická rozhodnutí, která uživatelé účetní závěrky na jejím základě přijmou." Konec citátu.
To znamená, to, s čím souhlasil zemědělský výbor původně, že říkal, stačí prohlídka toho dotyčného zvířete, které je nemocné a které je bohužel potřeba porazit, veterinář k tomu dá souhlas, tady tím návrhem říkám, že pak ještě znovu musí přijít veterinář na kontrolu už poraženého zvířete. To si nejsem úplně jistý, že je potřeba, ale Ministerstvo zemědělství k tomu dalo souhlas.
To byl pan poslanec Petr Bendl. Vyvolal dvě vystoupení s přednostním právem, a to pana ministra zemědělství Miroslava Tomana a pana zpravodaje. Pane ministře, ještě posečkejte.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Za prvé, existují obce, co nechtějí pečovat o psy a kočky, a dopad by mohl být takový, že by spousta útulků zanikla. Už nyní z praxe jasně víme, že je vysoký nedostatek míst pro opuštěná a toulavá zvířata. Z těchto důvodů tento pozměňovací návrh za SPD nemůžeme podpořit.
Nyní pan ministr zemědělství Miroslav Toman. Prosím, pane ministře, máte slovo.
Já mu rozumím, proč tady vystupoval, a docela to chápu. Nicméně pár poznámek. Pastevní deníky nejsou předmětem zákona vůbec. My nejsme Ministerstvo školství, nicméně tomu pozměňovacímu návrhu já rozumím. Co se týká 26 stran pozměňovacího návrhu od nás k našemu zákonu, tak já jenom chci říct, že jsme velmi logicky reagovali v čase, zdůrazňuji, na novou legislativu z Bruselu k základnímu nařízení o kontrole. Takže my jsme chtěli šetřit čas v průběhu toho procesu.
Děkuji.
Děkuji. Tento zákon, mimo jiné, reaguje na praktické zkušenosti a poznatky, které získaly jak státní správa, jak obce a města, jak policie, tak i veterinární správa, Ministerstvo zemědělství, krajská správa rovněž také při eradikaci tohoto ohniska. Byli jsme první na světě, komu se to podařilo, a všude okolo nás, jak v Maďarsku, na Ukrajině, v Polsku, jsou vícečetná ohniska afrického moru prasat. Opatření, která jsou přijímána tímto zákonem, mají zabránit recidivě výskytu afrického moru prasat v České republice, protože by nastala situace, která by byla ne za miliony škod, ale za miliardy škod.
Nejprve, veterinární zákon zcela určitě není zákon, který by nebyl nepodstatný. V tuhle chvíli projednáme veterinární zákon a k ostatním zákonům se zcela určitě dostaneme. Já jsem tady neřekl nic, co by se netýkalo veterinárního zákona a projednávané materie.
To je návrh procedury, tak jak jej připravil garanční výbor.
Máte slovo. Dobře, tak to nemusíme hlasovat. Pokud nemá nikdo jiný připomínku k proceduře, rozhodneme o proceduře hlasováním číslo 38, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro. Hlasování číslo 38, z přítomných 181 pro 164, proti nikdo.
Dámy a pánové, prosím o klid, ať všichni slyšíme, co pan poslanec říká.
Děkuji, pane předsedající. ... nástroj, jak tu situaci řešit. To považuji za správné a pozitivní. Ale myslím si, že to je jedna z evidencí, kterou bychom si mohli do budoucna odpustit, protože se ukázala jako nepříliš efektivní. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji, pane poslanče. Nyní je v rozpravě přihlášen pan poslanec Holomčík. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Děkuji za slovo. Budu velice stručný.
Na jednání zemědělského výboru jsme si slíbili, že se tomuto věnovat budeme, co se týká evidence postřiků. Hlavní důvod byl, že chceme chránit včelstva. Ten úhyn není nějaký superkatastrofální. Asi by se to dalo řešit způsobem, který bude daleko méně komplikovaný. V tom moc zjednodušení není. Pan ministr se tomu logicky brání, protože by to trvalo zbytečně dlouho.
Omlouvám se, pane poslanče, čas vypršel. Prosím, máte slovo.
A my to bereme tak, že pokud dává povinnost, tak by mělo udělat maximum pro to, aby to naplnění bylo pro zemědělce co nejsnazší. To znamená, zemědělec nahlásí věc na jedno místo a už se nestará o to, jakým způsobem budou včelaři informováni.
Pan poslanec Bendl bude reagovat s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Pan kolega v podstatě potvrdil to, co jsem říkal.
Žádnou další písemnou přihlášku do rozpravy ani k faktické poznámce nemám. Není tomu tak, takže rozpravu končím. Je zájem o závěrečná slova? Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. Tak můžeme přikročit k hlasování o pozměňovacích návrzích. Prosím pana zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování.
Kolegyně, kolegové, zemědělský výbor na své 26. schůzi 18. září doporučil proceduru pro třetí čtení, a to:
Zazněl návrh procedury. Je nějaký protinávrh? Není. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh procedury jsme schválili a budeme podle ní postupovat.
Jedná se o rozšiřování škodlivých činitelů. Je to paragraf, který už v zákonu byl a nějakým omylem se tam nedostal, takže ho tam vracíme zpátky.
Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?
Jedná se o narovnání evropské legislativy na český právní řád. Stanovisko výboru je kladné.
Zahajuji hlasování. Hlasování číslo 49, přihlášeno 187 poslanců, pro 153, proti nikdo. Návrh byl přijat. Děkuji. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat.
Stanovisko výboru je záporné.
Zahajuji hlasování.